A tam je naprosto patrné, ten červený sloupec patří právě Mafře, že zcela vynikala oproti těm ostatním. A mě by tedy zajímalo, jak to vnímáte a jaká je vaše pozice k tomu , že zrovna firma z vašeho svěřenského fondu takto uspěla u Českých drah.
Děkuji. Prosím o přesnější dodržování času. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Já vlastně ani nevím, jak bych měl na takový dotaz odpovědět, protože se samozřejmě nejedná o působnost vlády, a České dráhy jsou akciová společnost, mají svoje vedení. Asi jste stále nepochopila, že ten antibabiš nefunguje. A vy dobře víte, že ten dotaz je nesmyslný. Ty nějaké drby, které jste tady říkala o Krtkovi a o Kremlíkovi, tak k tomu nemám co říct. Nevidím na to nejmenší důvod.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, takže prosím.
Ten dotaz byl zcela jasný. Nešlo o žádné drby ani klepy, nic takového. Já se jenom prostě ptám, jaká byla vaše vazba s panem tehdejším generálním ředitelem panem Krtkem. Tak to tady řekněte napřímo a nezkoušejte tady nálepkovat. Byly to desítky milionů, v součtu víc jak sto milionů korun.
A že tam není ani slovo o jaderné energetice? Mluví se tam taky o aktivizaci průmyslu pro čistě oběhové hospodářství. Mluví se o přechodu na technologii pro čistou bezuhlíkovou ocel. Je známo, že to spotřebuje obrovské množství energie, které prostě nebudeme umět vyrobit. Mluví se o přechodu k udržitelné inteligentní mobilitě. Čili nebylo by lepší, pane ministře, využít to usnesení evropského výboru a hledat spojence pro revizi Zelené dohody?
Já myslím, že máme s panem kolegou Zahradníkem oba radost, že jsme se ještě střetli u pultíku, protože tak jak to vypadalo, tak už jsme se loučili s touto šancí, že si to ještě budeme moct říct. My jsme tam říkali několik věcí, které podle mě zohledňují pozici České republiky velmi specificky. Ale také jsme řekli jasné podmínky, za kterých je to možné. Už teď vidíme neuvěřitelné částky, které budou muset být na zotavení hospodářství věnovány, a hlavně vůbec nejsou k dispozici dopadové studie na jednotlivé státy. A my také říkáme Evropě: my chceme dekarbonizovat, to znamená, chceme postupně odejít od uhlí, ten trend je jasný, na tom se nic nemění, ale nechte na nás naši technologickou neutralitu, to znamená, nechte na nás, jak se k tomu dostaneme, to znamená, nemluvte nám do toho. Tady se někdy dává do kontrapunktu cena obnovitelných zdrojů, ale uvádí se právě ty offshorové větrné elektrárny a je porovnávána Česká republika s Německem. A je velmi složité konkurovat těmto obnovitelným zdrojům našimi obnovitelnými zdroji. To znamená, že tam máme jasné cíle, které jsou proveditelné z pohledu České republiky a které jsou ambiciózní z pohledu České republiky, ale jestliže nás někdo tlačí do daleko vyšších cílů, tak tam jsme v tom skeptičtí a říkáme ne, my do toho chceme mluvit.
Zdá se, že žijeme na přelomu epoch. Zatímco v lednu bylo hlavním cílem Evropské komise být lídrem v boji proti klimatické změně a hlavním nástrojem k tomu byla ta Zelená dohoda, tak nyní vlastně na konci května žijeme v době, kdy hledáme peníze na záchranu, na recovery plant, abychom vůbec svět vyvedli z té krize, která po pandemii přijde.
Prosím, pane ministře.
To už se teď děje. A Evropská komise je bude postupně dávkovat. Ta ambice je obrovská. Já na toto i spoléhám, že se o těch věcech prostě znovu budeme bavit. Znovu říkám, odchod od uhlí je podle mě hotovou věcí a řešíme jenom rychlost.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na vicepremiéra Karla Havlíčka.
Protože on nezmizel pravděpodobně. A my bychom přivítali, kdyby vláda k tomuto, k této přípravě na ty varianty vývoje, možná i ty horší scénáře, přistoupila odpovědněji než v lednu tohoto roku. Tehdy jsme tady o tom chtěli mluvit v Poslanecké sněmovně. Je mi jasné, že jsme dnes poučenější. Všichni jsme poučenější, ale nesmíme dosáhnout, nesmíme propadnout pocitu, že už víme všechno. Protože to, čeho jsme dosáhli, to bylo za cenu velkých ekonomických škod. Ano, za cenu velkých ekonomických škod, za cenu celoplošných zákazů, příkazů a omezení. Bylo to nejspíše nutné, my jsme to tady všichni podpořili. I my jsme to podpořili, takže toto nekritizuji. Druhý velký úkol pro vládu a samozřejmě taky pro Parlament je, abychom zachránili a ochránili ekonomicky ty, kteří mají na takovou ochranu spravedlivý nárok. A taky chci upozornit na to, že to jejich podnikání nezastavil virus, nezastavila ho nemoc. To je také důležité říct. Jejich podnikání zastavil ze dne na den, z hodiny na hodinu stát. Měl pro to důvod. My jsme to politicky podpořili. A z toho vyplývá, že ta pomoc, které se jim musí dostat, není jenom dobrou vůlí vlády, v žádném případě, nebo Parlamentu, ale je to povinnost státu. A bohužel, a o tom taky mluvme a budeme o tom mluvit, jsou tu pořád velké skupiny lidí, kterým ta pomoc ještě nedorazila nebo k nim dorazila v podobě, která, řekl bych, je spíše symbolická. Pojďme udělat inventuru i této záležitosti. Nyní je na to čas. Ale nemůžeme být spokojeni ani s tím, že po skoro třech měsících je chybovost stále na úrovni jedné pětiny, respektive jedné třetiny. A něco nefunguje, jak má, určitě i z toho důvodu, když se tady po dvou a půl měsících bavíme teprve o tom, jak pomoci malým eseróčkům, aby vůbec tuto situaci přežily. Pojďme si tedy vzájemně naslouchat. Protože tady nemluvím o číslech, mluvím tady o konkrétních lidech, o konkrétních osudech a mluvíme tady za tyto lidi. Proto říkám, nyní je čas, pojďme udělat inventuru. A proto i my navrhujeme, pojďme mít řádný dohled nad údajně největším účelovým balíkem peněz v moderních dějinách naší země. Vládě, která samozřejmě také nemůže dohlédnout všude. A bude to inventura, ve které můžeme zohlednit i podněty od lidí, a ty podněty takto a tímto způsobem doputují k vládě a ta bude moct podle toho jednat. A toho se týká samozřejmě i inventura zdravotnického materiálu. Protože, a to si prosím řekněme a podle toho se taky chovejme, to, co se nakoupilo dosud, to samozřejmě není konec. A i v této věci se musíme připravit a taky se musíme poučit z těch nedostatků, které tady prostě zjevně byly. Protože už teď víme, co se může stát, chceme být připraveni, musíme být připraveni. A nákup zdravotnického materiálu je důležitou strategickou komunitou. Aby toto, takováto situace, takového pochybnosti, aby tu už nikdy nenastaly. To byla druhá velká úloha, kterou vidím. A ta třetí velká úloha, kterou zde zmíním a která je úkolem nejbližších měsíců, ta už bude nepochybně předmětem politického boje, to je jasné. A ten úkol zní, ten velký úkol zní, jak postavit Česko na nohy. A předevčírem zde dal jasně najevo předseda vlády Andrej Babiš, jak si to představuje. Prostě chce oprášit staré plány, staré plány, které nefungovaly před krizí, říct, tady je máme a pojďme, pojede se dál, jako by se nic nestalo. Ale tohle není odpověď. Není to odpověď ani na krizi. Ale není to odpověď ani na to špatné hospodaření, které tu bylo už před krizí, na neefektivní stát a na narůstající byrokracii, které jsme byli všichni svědky. Vláda tvrdí, že kdyby nebylo té krize, tak by bylo všechno v pořádku. Ale není to tak. A to, že se dnes budou ve světě i u nás, a i my to budeme tolerovat, že se budou tolerovat deficitní nebo velké rozpočtové deficity, to je prostě jedna věc. Ale u nás byly ty rozpočty neudržitelné už před krizí. A to neříkám já, nebo jenom já, já to říkám taky, ale říká to Nejvyšší kontrolní úřad. Výdaje státu před krizí přeskočily příjmy. Konkurenceschopnost České republiky klesla o tři místa, ve výkonnosti veřejného sektoru jsme na 99. místě na světě. To prosím, dámy a pánové, neříkám já, to si můžete přečíst ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Povedeme o tom politický střet. A my jsme na to připraveni.
Já nejsem ten, kdo změnil svůj postoj. Opakuji ho pořád, protože jsem přesvědčen, že ta cesta, kterou se Izrael vydává teď, je cesta do zdi. A dokonce vím, že ti, kteří to dělají, to vědí. Ale to přece není jeden typ debaty. Tady vůbec nejde o něco, o čem se vede teď dialog. Tady jde o něco, co má 1. červencem začít - okupování území. To není něco, co se vyvine různým způsobem. To je něco, co hrozí, že se vyvine do konkrétních kroků, které budou znamenat anexi třetiny, poloviny palestinských území. Ten prostor se stane tím pádem úplně nesmyslný pro nějaké budoucí soužití, a tím se vlastně úplně popírá myšlenka, ke které jsme se vždycky hlásili. Rivlin měl vždycky takový zvláštní postoj, svérázný, který jsem respektoval, že vlastně by chtěl jeden stát s Araby, Židy dohromady. A on to myslel upřímně, Arabové mají žít pohromadě tady s námi. Tak je třeba to otevřeně říct, kam to vlastně kráčí Izrael. No to mi připadá neuvěřitelné, že to tam mohli napsat, protože každý ví, že k tomuhle stolu Palestinci takto pozváni nemohou nikdy přijít, to prostě pravda není. A dokonce jsem jim jednou říkal: pokud vám budu mazat med kolem pusy, pokud budu i veřejně vystupovat tak, že to bude směšná loajalita, tak na té mezinárodní scéně vám Česká republika takhle nikdy nepomůže, protože nebude brána jako vážný partner debaty o Izraeli. To je ta kontinuita české zahraniční politiky. V tom je ta kontinuita. Tohle jsem já vždycky měl v sobě. A já vás ujišťuji, že Izrael byl pro mě vždy centrem velikého zájmu prostě proto, že mě fascinovala historie Izraele. Ty naše debaty mají smysl. To, co jsem řekl, není nic překvapivého. To, co jsem podepsal, to si, přátelé, obhájím.
Z těch vašich vět to skoro vypadá tak, že ten, kdo ohrožuje mír, kdo je překážkou toho, aby vznikl palestinský stát, kdo je nějakým ohrožením budoucího mírového uspořádání na Blízkém východě, že to je Stát Izrael. Ale to přece vůbec není žádná pravda. Palestinský stát nevznikl z mnoha jiných důvodů, než je to, že to nechce Izrael. Kdyby poslouchali většinovou vůli Organizace spojených národů, tak už ten stát dávno neexistuje. To jsou prostě věci, které jsme my v České republice vždycky vnímali, chápali, a byli jsme v naší zahraniční politice připraveni podporovat Stát Izrael i navzdory většinovému mínění našich evropských partnerů a navzdory samozřejmě většinovému mínění států Organizace spojených národů. A díky tomu přispíváme k mírovému procesu na Blízkém východě víc než všichni ti lidé, kteří mají plnou hubu míru, ale nejsou pro něj připraveni nic udělat. Ať se to líbí levicovým politikům, nebo nelíbí, tak Izrael ten mír drží jedině za tu cenu, že je připraven pro něj přinášet oběti a že je připraven také bojovat. A Izrael nebojuje jenom za svou existenci, Izrael taky bojuje za demokracii a mír na Blízkém východě - a to znamená za demokracii a mír i pro nás.
Ale právě proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vždycky hlasovala pro vydání kteréhokoli člena Parlamentu, ať to bylo v Senátu, ať to bylo zde v Poslanecké sněmovně, ať ten důvod byl jakýkoli. A na nás je vidět, jestli skutečně se něco takového může dít, nebo nemůže dít. Budu proto hlasovat pro vydání, tak jako jsem to dělala vždycky. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme v právním státě a že se ukáže, kde je pravda, že orgány činné v trestním řízení budou pracovat tak, jak pracovat mají, a ten výsledek bude určitě zřejmý, ať už bude jakýkoli. Děkuji vám za pochopení a za pozornost.
Já bych chtěla reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na paní poslankyni Gajdůškovou, protože rozumím tomu na jednu stranu, že tady hájíte svého pana ministra. Je to váš kolega. Takže na základě této zprávy Ministerstva vnitra bylo protiprávně uvedeno jméno paní poslankyně Karly Maříkové i přesto, že je nevinná. Takže neříkejte prosím tady... To je prostě fakt.
Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím.
Souhlasím s jednou věcí s paní kolegyní Gajdůškovou. Já také budu vydávat poslance v případě, že se bude týkat trestné činnosti, majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti. Ale my tady nerozhodujeme o ničem jiném než o svobodě slova a o demokracii. Kdybychom tady rozhodovali o jakékoli trestní kauze ve věci násilné či majetkové, vůbec tady nebudu vystupovat, i když často to může být zmanipulované. Ale to se ukáže v průběhu toho řízení. Od toho ta policie a státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti je. Ale tady se rozhoduje o politické věci. A to je významně neférová věc.
A já zvu pana poslance Klause, který je v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy.
Velice pregnantně kolega Pávek ukázal to meritum věci. Je toho plný internet. Bylo to upozornění na tento fakt. A teď k meritu věci. Ale co to znamená? Znamená to, že za rok a čtvrt, až znova bude zdravotní sestřičkou v Ostrově nad Ohří, stíhaná bude. Voda se zavře. Anebo řekneme, co to tedy je, vládo? Tak jednejte! Jsme stát policejních plukovníků? Nebo jsme stát, který se opírá o demokracii, poslance a vládu na věci exekutivní? To je konec toho návrhu.
Nyní jsou zde dvě faktické poznámky přihlášené elektronicky - pan poslanec Španěl, paní poslankyně Gajdůšková, pak pan předseda Chvojka.
My hájíme nejen Karlu Maříkovou. My hájíme samotný princip demokracie a jen upozorňujeme na to, že tady skutečně někdo šlápl do velkého... do velké hromady trusu.
Vaším prostřednictvím pane předsedající vůči kolegovi Veselému. Prostě vy jste členové vládní koalice. To je dostatečná věta na to, abyste zabránili tomu, co se stalo. Nemáte ho! Nesete stoprocentní odpovědnost za výsledek téhle volby!
Tak tady se přece nikdy nehlasuje o tom, že by to tak nemělo být. Tady se vždy hlasuje o tom před tou samotnou volbou a navrhuje to tady vždycky komise, aby následující volba byla tajná. Hlasujeme o jiných věcech, kde je vidět, jak kteří poslanci hlasovali o zákonech. A u veřejnoprávního média jako nehlasovat veřejně... Protože reálně se o tom, kdo bude zvolen, už několik dnů hovoří, i za jakých podmínek a co je možným důsledkem té podpory, která se tady najednou objevila dosti razantní. Tak stačí příště zvednout ruku, nebýt pro tu tajnou volbu, kterou komise navrhuje, a můžeme si toto odpustit a nemusíme tady navzájem vytvářet nějaké konspirační teorie.
Tak. Tak. A nyní začneme projednávat další bod. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové
Děkuji vám, pane místopředsedo. Členové výboru měli možnost seznámit se s kopií trestního spisu v prostorách sekretariátu výboru. Já vám zatím děkuji za pozornost.
Tak děkuji. A nyní prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru poslance Milana Ferance, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedající.
Máme dnes dvě možnosti, buď budeme konstatovat, že žádost o vydání kolegyně Karly Maříkové je nesmyslná konstrukce a předsudečná nenávist není trestným činem, a pak nemůžeme kolegyni Karlu Maříkovou vydat, anebo přijmeme tyto nebezpečné konstrukce z dílny Ministerstva vnitra a kolegyni Maříkovou vydáme. Samozřejmě poslanecký klub hnutí SPD bude hlasovat proti vydání naší kolegyně Karly Maříkové. Dovolím si ale upozornit, že pokud oprávněně odmítneme nesmyslné obvinění Karly Maříkové, měli bychom logicky žádat politickou odpovědnost u pana ministra vnitra a vyzvat ho k rezignaci. A já vás, pane ministře vnitra Jane Hamáčku, tímto k rezignaci vyzývám. Pracuje se tak ze strachu v cizím zájmu, protože se zbaběle podvolil. Měli bychom se také logicky ptát, co je pravdy na informacích, které do médií říkají vysocí policejní důstojníci, kteří odcházejí ze služby, že v této zemi si lze trestní stíhání objednat. A já vás vyzývám k diskusi o efektivitě kontroly práce Ministerstva vnitra a bezpečnostních složek, o kontrole toho, jestli se neshánějí účelové informace a podklady pro vykonstruované politické procesy.
Nyní zde mám tři faktické poznámky, všechny za klub ČSSD, takže jako první vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se pan poslanec Jan Birke, jako třetí se připraví paní poslankyně Alena Gajdůšková a v běžné debatě potom pan poslanec Radek Koten.
Jakmile by to udělal, měl by odstoupit. To nám říkáte!
Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Konečně jsem pochopil, proč to mám odložit. Většinou se něco dělá a vyzývá se k rezignaci někdo, kdo tady je. Druhá věc. Nejste sama, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, která dostává podobné maily, že je potřeba vystřílet celou rodinu a pověsit nás až do nějakého osmnáctého kolena. Tohle zažíváme všichni. To si řekněme na rovinu. Já si myslím, že není ve Sněmovně nikdo, kdo by podobný mail za celou politickou kariéru nedostal.
Nyní dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Karla Maříková a připraví se Radim Fiala. Nyní vystoupí na faktickou poznámku Radim Fiala.
Děkuji ještě za slovo.